V žádném případě. Své služby bude přes internet nabízet bez potíží dál. Dáte do rukou Ministerstva financí absolutní moc rozhodovat o osudu internetových stránek? Jednoznačně a bez jakýchkoliv pochyb. Jste si opravdu jisti, že tato moc nebude zneužita? Chcete vytvořit precedens, který umožní, aby se napříště do svobody internetového prostředí zasahovalo pod další a další záminkou? Co tou záminkou bude příště? Pedofilie, pornografie, terorismus, ty správné názory, nebo pravda? Chcete z České republiky udělat Čínu, která plně kontroluje internet? Chcete z České republiky udělat Turecko blokující zahraniční sociální sítě jako Facebook nebo Twitter? Chcete, aby o tom shodou okolností rozhodoval člověk, který sám říká, že kupuje média, aby psala pravdu? Shrnuto a podtrženo, v tomto případě nejde o boj s hazardem. Jde o to, že naprosto zbytečným a neúčinným opatřením otevřete Pandořinu skříňku ohrožující základní občanské a Ústavou garantované svobody. Jen těžko bude cesty zpět. Již jsem zmiňoval, že Ministerstvo financí dává poslancům neúplné a zavádějící informace. Ohání se na svou obhajobu zahraniční praxí, ale podle našich zjištění právě tyto zkušenosti ze zahraničí ukazují, že provozovatelé nelegálního hazardu i hráči dokážou takové opatření nesmírně snadno obejít. Například ve Francii podle renomovaného deníku Le Monde blokaci obchází každý druhý hráč, přičemž je třeba zdůraznit, že nikde, ani v Dánsku, které je českým Ministerstvem financí uváděno jako vzorový příklad blokace, nerozhoduje o nelegálnosti stránky ministerstvo, ale pouze soud na základě podnětu státního regulátora. České Ministerstvo financí zahraničními příklady argumentuje nesprávně, protože český návrh výrazně přesahuje rámec zahraniční legislativy a neodráží jak potřebné pojistky proti zneužití, tak ani negativní zkušenosti ze zahraničí. Tento nástroj mnohem účinněji cílí na provozovatele ilegálního hazardu a na rozdíl od blokace stránek není plošně zneužitelný k likvidaci libovolného webu a nezasahuje cenzurním způsobem do internetových svobod. Žádám vás proto jménem českého digitálního průmyslu, abyste nesvěřovali politikům moc cenzurovat internet a podpořili ve třetím čtení vypuštění blokace přístupu k internetovým stránkám z návrhu zákona o hazardních hrách." Tolik Ján Simkanič, předseda Sdružení pro internetový rozvoj. Já se s jeho slovy ztotožňuji. Ale je to snad tak, že by Ministerstvo obrany blokovalo stránky s nelegálním obchodem se zbraněmi, Ministerstvo práce a sociálních věcí blokovalo stránky s dětskou pornografií a Ministerstvo zdravotnictví blokovalo stránky s nelegálním obchodem s léčivy? A proč v tomto případě - v tomto výjimečném případě - si chce tuto pravomoc uzurpovat Ministerstvo financí? Nevěří snad soudům? Pomalejší soudy nejsou, předběžné opatření a jeho uplatnění může být daleko rychlejší než nějaké rozhodování soudů. Proč to chce na sebe přetáhnout Ministerstvo financí? Proč chce mít moc a vládu nad internetem? Proč se chce stát Ministerstvo financí Velkým bratrem? Já jsem na toto odpovědi nedostal. Byla tady ukázána tato tabulka. Já ji vůbec nerozporuji. Jenom říkám, že paragrafy 82 a 84 by měly být upraveny tak, aby blokace byla zachována, ale nebyla na vůli úředníků, ale byla na vůli soudu. Jsme snad ještě v právním státě, kde o tom, co je legální a nelegální, rozhodují soudy, a ne úředníci. Neúčinné v tom, že obejít ho lze velice, velice jednoduše. Zneužitelné v tom, že také jde blokovat stránky, které jsou vám nepohodlné. A jako takové opatření by nemělo být v rukou úřadu, který je pod vedením politika. Svoboda internetu je jedna ze základních svobod demokratických společností a neposouvejme se prosím tímto ustanovením do Číny. Řeknu tady jeden absurdní příklad, který znám od svého kamaráda, který nějakou dobu prožil v Rusku. Ale je to absurdní příklad, který vám možná přijde jako nemožný, že se to v Čechách stát nemůže.
Jednalo by se o miliardy korun ve prospěch klientů, občanů České republiky, v rámci jejich pojistek. Ale není úplně stejná. Obsahuje všechny dosavadní způsoby vyplácení odměn. Návrh obsahuje také tzv. průběžnou odměnu zprostředkovateli vyplácenou po celou dobu trvání pojistné smlouvy, kdy procentní sazba odměny se v jednotlivých letech nemění. Důvodem mých obav je totiž to, že na podzim loňského roku jsem zaznamenal na pojistném trhu ze strany pojišťovacích zprostředkovatelů informace, které byly také veřejně prezentovány například na jejich webu ePojištění. A to bylo právě v souvislosti s již diskutovaným návrhem regulace dopředně vyplácené odměny a jejího současného nezastropování. To je negativní dopad do odbytného spotřebitele, kterému by pak z odbytného nezbylo opět třeba vůbec nic. Abych vás dnes nezdržoval, tak se vás v rámci druhého čtení pokusím přesvědčit o teoreticky možných negativních dopadech vůči klientovi některými propočty. Budu rád, když mé obavy Ministerstvo financí či Česká národní banka vyvrátí. Realitou je, že pojišťovací trh bohužel není schopen dnes vzhledem ke konkurenčnímu prostředí těmto tlakům o neustálé zvyšování provizí čelit, což dokazuje i rostoucí vývoj sazeb odměn v minulosti. Dohody mezi pojistiteli nejsou legálně možné. Samoregulace je sporná. Z vývoje taky vidíme, že nikdy vlastně nefungovala. Můj názor k tomuto tématu znáte již z minulosti. Tam je přesně stanovený tzv. strop provize vypočítaný z některých konkrétních ukazatelů. Tak proč by toto nemohlo fungovat i u životního pojištění? V případě, že by došlo na pojišťovacím trhu k dalšímu výraznému zvýšení provizí, pak se nemusí podařit dostatečně omezit počáteční náklady ve prospěch spotřebitele. Existuje pak i riziko, že doba spekulativního přesjednávání u některých zprostředkovatelů místo po dvou až třech letech - stávající stav - se prodlouží jen na pět let.
Celý spor se vede o to, jak budou fungovat firmy se státní účastí. O tom dneska jednáme. A jestliže někdo tvrdí, že ne, tak neříká pravdu. Mně to přijde poměrně jednoduché. A škoda, že si to takhle otevřeně neřekli členové vládní koalice. Ale ty obavy prostě existují. Ale taky to už platí od roku 2013 a taky se nic nestalo. A nechci se nikoho dotknout, dozorčí rada neřeší operativní řízení podniku. Do operativy zaměstnanci v každém normálním podniku zasahují každý den. Strategické rozhodnutí dělá majitel. Ten určuje směr, ale operativu, zejména ve středním a větším podniku, musí logicky provádět každý den zaměstnanci. Někteří z vás to staví jako souboj majitelů a odborů. Mluvíme o zaměstnancích a majitelích. A každý úspěšný a každý rozumný majitel ví, že nejlepší kapitál, který může mít, jsou dobří zaměstnanci. Zaměstnavatel chce produkovat nějaký zisk a udržet firmu v přiměřeném zisku a naopak zaměstnanci chtějí mít co nejvyšší mzdy. Proto je kolektivní vyjednávání. To je prostě normální. Ve velkém podniku je to víc vidět. Pak bychom měli o problém méně. Děkuji za pozornost.
A nyní prosím s faktickou pana poslance Kalouska. Připraví se pan poslanec Pilný a po něm pan poslanec Faltýnek. Prosím, máte svůj prostor.
Je tomu skutečně tak. Tohle je docela férové sdělení, abyste pochopili, proč budeme hlasovat tak, jak budeme hlasovat.
Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Pilného.
Státních podniků se to netýká, protože ty to mají povinné už teď. Neexistuje jediný model řízení korporací, aby dozorčí rada byla oddělena od představenstva, které řídí firmu. Takže to také není pravda.
Nyní prosím s faktickou pana poslance Faltýnka. Připraví se paní poslankyně Hnyková. Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji. To, co říkal kolega Kalousek, jako obvykle není pravda. Není to pravda. Tak to je.
Já děkuji. A nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Hnykovou, připraví se pan poslanec Kalousek a pan poslanec Stanjura.
Já bych chtěla říci, že odbory nejsou žádnou zakázanou organizací. A prosím, nedohadujme se tady zbytečně. A hlavně prosím nechte odbory v klidu a jednejme dále.
Připraví se pan poslanec Stanjura.
Já se to po vystoupení pana poslance Faltýnka pokusím říct ještě srozumitelněji. Tenhle návrh zákona je sice možná nesystémovým nástrojem, ale přece jenom nástrojem, jak zabránit v této absurdní situaci člověku, o němž máme důvod se domnívat, že je v kontaktu s cizí mocí, aby zcela ovládl strategické podniky v České republice.
A já jsem mluvil o podnicích s účastí státu a vy jste docela vtipně a trefně řekl státní podniky. A to je něco jiného. Pokud tam byl pan ministr, omlouvám se, není důvodu mu nevěřit. Nula, pane ministře. A to sváděním na předchozí vlády nijak nezakryjete. My jsme věděli, že ten zákon není dobrý. Já tvrdím, že každý den bez nové EIA byl dobrý den. Katastrofu. O tom, že nám Brusel nutí retroaktivitu. Co jsme tomu Bruselu uvedli? Za co jsme to vyměnili, nebo nevyměnili? Opravdu nic. A to je katastrofa. Ne, že si to myslí DG Environment, no budiž, to už jiné nebude. A nevím, kolikrát jste tam byli, milí páni ministři, ale výsledek je nula! A těch pár měsíců už uběhlo. Tak nejenom Brusel, ale i váš úřad, pane ministře prostřednictvím pana předsedy, to brzdí. Klíčové stavby. Ale já se vracím k tomu podstatnému. Čekají pana premiéra určitě těžká jednání na Evropské radě. Kdy už tomu řekneme dost? Já s tím souhlasím. Tak si taky prosaďme náš názor! Nejenom názor těch ostatních. A to je úkol vlády. A nebude to tím, že jsme ten špatný zákon neimplementovali o tři roky dřív. Ale každý ministr zdědí nějaký problém. No to by chtěl každý. Tomu já rozumím. Naprosto logicky. Tak už se přestaňte pořád vymlouvat. Byl to váš návrh novely, pane ministře životního prostředí, který tohle způsobil. A když to sečteme, tak je to víc, než jsme čerpali, že jo. Takže milí zachránci, zachraňte naši dopravní infrastrukturu. Zachraňte pracovní místa pro firmy ve stavebním průmyslu. A jediné, co chci...
Nyní má slovo řádně přihlášený pan poslanec Okamura a po něm vystoupí pan poslanec Kučera.
Dámy a pánové, prosím o zařazení mimořádného bodu na program schůze Poslanecké sněmovny s názvem ČSSD a její odmítání respektování soudního rozsudku v kauze Lidový dům. Jde o zcela principiální téma, které by Sněmovna jako garant a tvůrce právního systému České republiky neměla nechat bez povšimnutí. Je třeba říct, že celý spor není jen tak soukromoprávním sporem a jeho průběh i konec ukazuje na tristní stav politického i právního systému v České republice. Jestliže tady Sněmovna projednávala na mimořádné schůzi z pohledu dotací a zlodějen dotační případ Čapího hnízda, pak prosím a žádám zákonodárce, aby se věnovali naprosto bezprecedentnímu případu kauzy Lidového domu. V první fázi boje o Lidový dům stát v rukou ODS pod vedením ministra financí ODS Kočárníka bránil oprávněným nárokům ČSSD na Lidový dům. A po neuvěřitelně dlouhých 16 letech rozhodl soud, to je další gigantická ostuda justičního systému, naší legislativy i konkrétních soudů. A na závěr ČSSD odmítla respektovat konečný verdikt soudu, a to dokonce veřejně ústy svého předsedy. A pokud pan Altner peníze hodí do kamen nebo je bude mít ve Švýcarsku, je to jeho osobní volba. Pro nás a pro občany je zásadní jedna věc: jak odteď může stát vymáhat po občanech plnění často daleko nespravedlivějších rozsudků, když premiér této země otevřeně odmítá plnit rozhodnutí soudu a platit dluhy vládní strany. Pan premiér pláče, že zaplacení by zruinovalo jeho stranu, ČSSD. Ví pan premiér, kolik lidí v této zemi zruinovaly a zničily statisíce šílených a špatných rozsudků a exekucí? Zákony v této zemi platí pro všechny. Všichni také podléháme české jurisdikci. Pokud tu má předseda vlády pocit, že justice pracuje špatně, je to legitimní názor. To jsou právě návrhy našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie - SPD, které se tady marně snažíme proti vám všem prosadit. Toto je ale opět zcela v kompetenci vládních stran. Vlády a parlamentu. Pokud parlament přejde tuto kauzu mlčením, pak dáme občanům velmi špatný signál, že soudní rozsudky platí jen pro nevyvolené. Většina občanů tento pocit má a podle mého to je holá skutečnost. Demokracie totiž neznamená to, že jednou za čtyři roky jdu k volbám, ale hlavně to, že se dovolám v našem státě spravedlnosti a ta je reálně vymahatelná. Děkuji předem za podporu.
Není, jsme ve druhém čtení a jde o rozhodnutí výboru. Otevírám rozpravy, když do obecné rozpravy ve druhém čtení nemám žádnou přihlášku. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Děkuji. Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Proto mi dovolte, abych se zmínil pouze o třech zásadních tématech. Prvním a nejdůležitějším tématem je změna spočívající ve sjednocení osoby poplatníka na nabyvatele a s tím související odstranění možnosti volby poplatníka a institutu ručení. Jednoznačné vymezení nabyvatele jako poplatníka odstraňuje řadu obtíží. To chceme odstranit. Dále v současné době jsou časté případy, kdy rozvádějící se manželé prodávají nemovitou věc a nejsou schopni se dohodnout, kdo bude daň platit. Nově tyto případy odpadnou, neboť daň bude platit výlučně nabyvatel. Není třeba se obávat, že by změna způsobila problémy při financování nákupu nemovitých věcí, banky se této změně přizpůsobí a poskytnou úvěr i na financování této daně. Druhým tématem, které zmíním, je úplné osvobození nabytí nemovitých věcí územními samosprávnými celky, a to v souvislosti se změnou osoby poplatníka. Zdanění případů, kdy poplatníkem je územní samosprávný celek, není ani důvodné ani účelné, neboť by znamenalo pouze transfer peněžních prostředků mezi jednotlivými veřejnými rozpočty. V této souvislosti podporuji pozměňovací návrh přijatý rozpočtovým výborem, aby územní samosprávné celky nemusely ani podávat daňové přiznání.
Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Otevírám obecnou rozpravu. Nejdříve tedy paní poslankyně Věra Kovářová.
Je to tak, že podle této novely by měly být obce a dobrovolné svazky obcí zcela osvobozeny od daně z nabytí nemovitých věcí. Přesto jim však zůstala povinnost podávat daňové přiznání k této dani, což znamená zachování administrativní zátěže, a to jak na straně územního samosprávného celku, tak i na straně státu, a to v situaci, kdy v konečném důsledku nebude žádná daň vybrána. Jsem moc ráda, že rozpočtový výbor tento můj pozměňovací návrh přijal, a doufám, že tomu bude tak i ve třetím čtení.
Přečtu omluvu. A nyní prosím pan poslanec Votava, připraví se pan poslanec Kádner.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Chtěl bych se přihlásit k pozměňovacím návrhům, které jsem avizoval v obecné rozpravě. Jednak se to týká sněmovního dokumentu 4098, který řeší kvalifikační předpoklady. K tomu se tedy přihlašuji. A přihlašuji se ke sněmovnímu dokumentu 4173, který řeší jednorázové splacení hypotečního úvěru v případě prodeje nemovitosti.
Nyní požádám pana poslance Kádnera a připraví se pan poslanec René Číp s vystoupením. Já vám také děkuji.
Děkuji.
Nyní pan poslanec Marek Benda, připraví se pan poslanec Petr Kudela.
Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji.
Dobrý večer, pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové. A v bodě 4 navrhuji upravit podmínky při sjednávání telefonických kontraktů.